Pan ministr vás vyslyšel a chce vystoupit s přednostním právem, ale ještě je tady faktická poznámka pana kolegy Benešíka, kterému dám slovo k faktické poznámce.
No není pravda, že členové evropského výboru jsou nadšeni z té reformy, ale my nevíme, jaká bude. Pokud ta reforma bude stát na tom, že se zrychlí navracení nelegálů, pokud se jim omezí sociální a materiální pomoc v zemích a migrace za těmito dávkami v rámci Evropské unie, no tak je to dobře. To prostě není černobílé, jak se to dočtete na Aeronetu. A my nevíme, jaký bude konečný návrh, proto vedeme tuto diskusi. Ale mně se strašně líbil ten příspěvek o tom, že Evropská unie je souručenstvím států, suverénních států, které části svých pravomocí někam přenesly, protože si myslí, že je to účinnější. No, SPD podpořilo Miloše Zemana do funkce prezidenta. Miloš Zeman je otevřený eurofederalista. To jsme nebyli v Evropské unii.
Já jsem, kolego, tolerance sama. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra České republiky Lubomír Metnar.
Než se dostanu k tomu konkrétnímu, jenom na úvod řeknu takovou faktickou poznámku. Další věc. Chtěl bych se k tomu teď vyjádřit, řekněme, komplexně. Budu se možná opakovat, ale ze sedmi legislativních návrhů je rovněž reforma dublinského systému. Dublinský systém je mechanismus Evropské unie, který je v rámci členských států EU určován na základě objektivních kritérií. Jediný stát, který projedná žádost příslušného cizince o azyl a ve věci rozhodne, ať je žádost o azyl podána kdekoliv na území těchto států. V rámci předloženého návrhu jsou projednávána opatření jak k posílení bezpečnosti a efektivity evropského azylového systému, tak i k posílení solidarity, včetně povinného přerozdělovacího mechanismu pro případ velké migrační vlny. Návrh Evropské komise se v tomto bodě nicméně týká pouze osob majících nárok na udělení azylu. Česká republika svou pozici prosazuje v rámci jednání v Radě EU v souladu s rámcovou pozicí schválenou vládou a parlamentem, a aby změny dublinského systému neobsahovaly pravidla pro automaticky spuštěný povinný přerozdělovací mechanismus a aby tyto změny s ohledem na citlivost otázky přijaly jednomyslně. Evropský parlament svou pozici pro jednání s Evropskou radou schválil již v říjnu loňského roku, což už tady také zaznělo, přičemž tento návrh je pro řadu členských států nepřijatelný, a Česká republika bude prosazovat blokaci těchto návrhů v Radě Evropy. Proto bych se i kolikrát ohradil i proti tomu, že to nejsou lehce získané body, že Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí. To je celá řada informací, které jsou v utajovaných režimech a kdy neustále na tom pracujeme. Co se týče prvního bezpečnostního stupně proti terorismu, je to opět systém, který je pečlivě vyhodnocován, a v současné době je to systém preventivního charakteru. Jenom bych zareagoval na ty zábrany a ty samopaly. Bohužel ta doba a ta bezpečnostní situace se vyvíjejí.
Postaráme se o něj. Dodržujeme evropské právo. Dodržujeme standardy. A to se musí změnit. Ochrana společného schengenského prostoru je cesta k tomu, abychom byli schopni eliminovat bezpečnostní rizika. Dámy a pánové, k těm věcem, že jsou tady betonové zátarasy a policisté se samopaly. A to je ten přínos České republiky k řešení migrační krize. Když má nějaký stát problémy, tak tam posíláme naše specialisty. Okamžitě, v maximálním možném rozsahu. To je cesta z mého pohledu, a ne že tedy nebudeme bránit schengenský prostor společně. Dámy a pánové, cesta určitě není, že budeme strašit veřejnost. Cesta určitě není, že zavřeme hranice České republiky. Braňme společný schengenský prostor a nenechme si vzít svobodu pohybu a svobodu osob. Jsme sebevědomý národ, který se ke všem výzvám vždycky postavil čelem.
Já také děkuji.
To všechno by nás mohlo do jisté míry uklidnit. Já jsem v minulém volebním období zasedal ve výboru pro evropské záležitosti, a protože jsem četl zahraniční tisk a protože jsem sledoval, co se děje v Bruselu, tak jsem tuto jistotu tehdejších členů vlády nesdílel. Co nás tady strašíte, pane poslanče? To je přece jasné, bude se rozhodovat jednomyslně. Česká republika se nemá čeho bát... A co se stalo? Nicméně my musíme být v této věci znovu opatrní, protože, jak už tu zaznělo, existují tu dva návrhy a dvě pozice. A existuje tu nebezpečí, že se to všechno zase nějak překlopí tak, že se nakonec bude hlasovat v Radě ministrů, aniž si toho česká diplomacie, česká zahraniční politika všimne. A toto je záležitost, na kterou musíme být taky opatrní a kterou musíme velmi důsledně odmítat. A nejenom proto, že bychom mohli být kráceni v čerpání evropských fondů. Ale musíme být proti tomu, protože to je princip, který jde zcela jednoznačně proti základním hodnotám spolupráce evropských zemí. Já myslím, že toto je odpovědný postoj, který by měly zastávat všechny klíčové politické síly v České republiky.
I zde zákon způsob volby nestanoví a volební komise konzistentně navrhuje u této nominace volbu tajnou a jednokolovou. Nově zvolení členové se poté, pokud budou zvoleni, ujmou funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já jsem ráda, že se teď věnujeme něčemu, co můžeme skutečně ovlivnit jenom my. Už jsme slyšeli, že tady byly ty čtyři neúspěšné volby, a ještě jsme neslyšeli, jak to s těmi předchozími kandidáty bylo. Já si myslím, že je hodně důležité si to připomenout, protože skutečně jde o to, jestli budou dnes zvoleni kandidáti s odborností, nebo podle politického klíče. Současně je velmi pravděpodobné, že NKÚ už ke svým dnešním velkým pravomocem dostane i rozšíření pravomocí, aby dosáhl i na města a obce. Pokud vím, tak to včera zaznělo i od pana Babiše, takže je to výjimečně důležitá pozice. Možná si tady mnozí pamatujete to poslední hlasování. Jenže když půjdeme ještě maličko zpátky, tak už v říjnu 2016 bylo hlasování, kde byli navrženi odborníci, pan Jan Kinšt a pan Stanislav Koucký a pan Roman Kubíček, poslanec. Tehdy neprošel ani jeden. Pan prezident NKÚ nominoval ředitelky dvou odborů, čili zase odbornice s dlouholetými zkušenostmi, paní Vorbovou, paní Schenkovou, v březnu 2017 opět nebyly zvoleny. Nejvyšší kontrolní úřad vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.
Tak, kdo dál v rozpravě? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nebo jste všichni laici a jste jenom politici? Taky jednou budete bývalí poslanci. Adolf Beznoska tam už pár měsíců funguje. A chci říct, že zrovna on měl zkušenosti jak z privátní, tak z veřejné správy.
Paní kolegyně Richterová se hlásí ještě jednou. Prosím, máte slovo.
Je to jednoduché.
My se tady jasně negativně vymezujeme vůči nějakému konkrétnímu mechanismu, který Evropská komise předkládá, ale zároveň nenabízíme žádnou konstruktivní alternativu. To bohužel není možné a já se obávám, že to skončí tak, jako to skončilo v těch minulých letech, že budeme přehlasováni. Chtěl bych vás upozornit, že o tom rozhoduje společně s Evropským parlamentem Rada ministrů, kde se hlasuje příslušně kvalifikovanou většinou. To znamená, že se bude skutečně hlasovat. Obávám se, že tohle ani ve spolupráci s Polskem a Maďarskem nebude možné. My totiž v současné situaci v tom problému nejsme sami. Česká republika je součástí Evropské unie, součástí schengenského prostoru, a pokud se chceme po Evropě pohybovat svobodně, jako tomu bylo doposud, tak musíme dodržovat společná pravidla. Protože svoboda je i o odpovědnosti. Proto bych chtěl navrhnout alternativní usnesení k tomu, které tady bylo. Já bych vám ho teď rád přečetl. Konkrétně tedy: "Pozice vlády České republiky pro jednání Rady ministrů Evropské unie. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby dále, podpořila efektivnější fungování evropských informačních systémů, a snížila tak administrativní zátěž na správní orgány členských států; A my jako Česká republika se společně s dalšími státy musíme Evropskou unii snažit modernizovat.
Debata o revizi Dublinských dohod, které se týkají udělování azylu migrantům v Evropě, by měla mít na základě návrhu Evropské unie několik rovin. Protože popravdě řečeno jde jen o vrcholek ledovce, který jednou potopí celou Evropu. Jejich principem bylo, že žadatel žádá v první bezpečné zemi a tato země jeho případ řeší. Rozhodně se nejedná o ekonomické a sociální migranty. Jak víme, nikdo toto nařízení nedodržoval. Za azylanty dnes považujeme i ekonomické migranty a ti běhají po Evropě, jak se jim zlíbí, přesněji podle toho, co která země výhodného migrantům nabízí. Evropská unie na to zareagovala pokusem zavést povinné kvóty, které by donutily země jako Česká republika, aby začaly přijímat migranty. Některé země, jak víme, ani přes nátlak kvóty nepřijaly. A dnes tu máme další pokus Evropské unie, jak nám vnutit kvóty, ale jinou cestou. Brusel zůstane Bruselem a pařez pařezem, napsal by jiný náš klasik. Taky by mě zajímalo, co dělala naše diplomacie. Vždyť tyhle plány se pekly celý loňský rok. Anebo souhlasila? Netuším. Víme jen jedno. Opět hanebně selhala. Selhala reprezentace státu jak v Bruselu, tak i v Černínském paláci. Výše kvót se bude stanovovat podle počtu obyvatel jednotlivých zemí EU a jejich ekonomické síly vyjádřené v HDP, tedy v hrubém domácím produktu. Děravé hranice, dovoz migrantů z pobřežních vod Libye až do Itálie, povinné přerozdělení do států Evropské unie a finanční motivace migrantů. Tak vypadá v praxi migrační politika Evropské unie.
Otevírám rozpravu. Ano, vidím přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Já se přihlásím do rozpravy, abych na tu výtku reagoval. Je to po novele zákona, kdy se obsazuje poprvé. A tady opravdu jediné na omluvu kolegyň ze sekretariátu. Já jsem to možná řekl zkráceně. Takže mezi samotným projednáním na komisi a tou volbou je deset dnů. Tím jsme se de facto překlopili k dnešku, kdy až vlastně dnes je první reálná možnost, aby k té volbě došlo. Neustále ho aktualizujeme, sledujeme. Považuji toto opravdu za výjimečný moment, ale věřím, že by v tom snad neměl být žádný problém.
Pravděpodobně není.
Já prostě považuji Poslaneckou sněmovnu za orgán, který se má vyjádřit k volbě členů, a toto považuji skutečně za pochybení.
Kdo dál do rozpravy? Po ukončení rozpravy je potřeba, abychom hlasovali o způsobu volby.
Tak jak jsem řekl, volební komise u tohoto druhu voleb, kdy potvrzujeme nominaci od jiné instituce, navrhuje volbu tajnou a jednokolovou.
Pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Forma volby byla schválena. Můžeme tedy bod přerušit a budeme pokračovat bodem číslo
Děkuji za slovo. Volební komise doručený návrh na předsedu Národní rozpočtové rady projednala na stejném zasedání, tedy 14. prosince.
Já kdybych neřídil, tak se taky přihlásím.
Nejsme na ustavující schůzi. Nejsme na první schůzi, ale už na druhé schůzi jsme to mohli volit.
Kdo dál do rozpravy? Otevírám bod číslo
Děkuji za slovo. Je to poslední z té série volebních bodů. V tomto případě žádné lhůty neuplynuly. Tady připomenu, že už 5. června 2016 skončilo funkční období panu Ing. Antonínu Macháčkovi a 19. července 2016 panu Ing. Karlovi Sehořovi.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pro vládu, která dnes ráno podala demisi a která byla jmenována 13. prosince, samozřejmě problematika azylového systému a kvót je prioritní. A ještě jsem navštívil výbor pro evropské záležitosti 13. prosince, vlastně ještě ani vláda oficiálně nebyla jmenována panem prezidentem, a myslím si, že jsme tam debatovali asi hodinu a půl. A ve čtvrtek se tam znovu odeberu, abych informoval o tom, jaký je vývoj a co vlastně děláme. Protože my nejsme skutečně v trvalém ohrožení. Nejsme. My jsme šestá nejbezpečnější země na světě, kriminalita klesá. A proto samozřejmě my máme jasnou strategii. Proto i prioritně se tomu věnujeme. Já jsem na Evropské radě vystoupil, ta vystoupení byla různá. Já myslím, že my máme jasný plán. Takže my děláme maximum a je to pro nás priorita. Je to pro nás priorita, aby se to nestalo. Dlouhodobě to kritizuji. A tady to nefunguje. Jasně jsem řekl na Evropské radě, že řešení je boj proti pašerákům. Neuvěřitelné! Takže to není to, o čem se tady dlouhodobě mluvilo. My jsme jasně řekli, že to chceme řešit mimo Evropu. A také jsem se zajímal, kam vlastně ty peníze jdou. Ano, já jsem to kritizoval. To skutečně tak není a myslím, že i Bezpečnostní rada státu to několikrát projednávala i za minulé vlády, že služby vědí, co mají dělat, dělají to dobře a mají i konkrétní výsledky. Takže my jsme skutečně bezpečná země a je to priorita, starat se o bezpečnost našich lidí. Některé velké státy nás podporují, jsou s námi na jedné lodi.
Zatím přerušuji tento bod naší schůze s tím, že budeme pokračovat ve 14.30 řádnými přihláškami. Potom jsme bod přerušili. Žádám předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.
Za malou chvíli nás tedy čeká provedení druhého kola té první volby u tohoto bodu. Protože jsme v této fázi, není otevřena a neprobíhá rozprava. Nyní u tohoto bodu prosím, pane předsedající, o přerušení projednávání bodu a zahájení dalšího volebního bodu.
Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů Rozprava se nevede, byla ukončena.
Tolik k tomuto botu. Bylo řečeno, rozprava v tuto chvíli není otevřena, takže já za sebe mohu teď pouze požádat o přerušení projednávání bodu a otevření dalšího volebního bodu. Dále volíme předsedu navrženého předsedou vlády, tedy premiérem. Teď musím vysvětlit časové souslednosti. Věnovat se ale budeme druhému návrhu. Je to nominace člena, kterého navrhla Česká národní banka, pan profesor Ing. Jan Pavel. Jinak funkční období člena navrženého národní bankou je podle zákona v první volbě dva roky a počíná dnem volby. Při další volbě, tedy po uplynutí prvního funkčního období, už bude období všech členů šest let. Jejich nominační dopisy i životopisy jsme vám včas po obdržení toho návrhu jak ze Senátu, tak z České národní banky na jednotlivé poslanecké kluby zaslali. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví.
A co je nejhorší, takováto rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jsou právně závazná pro státy, které jsou členy Rady Evropy, což jsou všechny státy Evropské unie včetně České republiky, a mají tak za následek záměrné neřešení problémů nelegální migrace. A co na to naši europoslanci? Určitě vás pobaví názor lidoveckého poslance pana Svobody, přičemž víme, že je to otevřeně proimigrační strana. Problém je podle něj v tom, že nikdo nepřišel s lepším řešením. Cituji: "Jsme v pasti. Víme, že stávající systém moc nefunguje, ale lepší nikdo nevymyslel." Takže ve zvrácené logice těchto pseudohumanistů mají nelegální migranti jen práva, kdežto povinnosti má většinová společnost, která je musí nedobrovolně přijmout. No, lidovcům, Pirátům, kalouskovcům a hnutí STAN a dalším proimigračním stranám tady v parlamentu bych zopakoval, co s těmi migranty, co hranici překonají, a zopakuji náš návrh: šup s nimi zase ven, za hranici! Vše, co jsme výše uvedli, dokládá, že tady není ani stín snahy vážně řešit kolonizaci Evropy Afričany a muslimy. Popravdě řečeno, mělo by nás to přestat zajímat, zda Evropa chce, či neumí, a pouze trvat na tom, že nikdy nepřipustíme, aby kdokoli cizí nám diktoval, zda a kolik cizinců máme přijmout do své země, do České republiky. V každé z těch zemí si zprvu mysleli, že pár muslimů je nezabije. Byl to tragický omyl. Pár z nich už pozabíjelo stovky nevinných Evropanů. Zabíjejí drogoví dealeři, pasáci a další statisíce páchají denně tu běžnou kriminální činnost. Statistiky přitom jasně ukazují, že zvýšení bezpečnostních rizik je s přibývajícími migranty násobné. Někdo tu stále opakuje mantru, že tu máme dvanáct migrantů a jsme bezpečná země.